Důvodová zpráva pak objasňuje, že předběžnou otázkou je míněna předběžná otázka podle správního řádu. Co se týče problematiky prodloužení přídělu rádiových kmitočtů, což byla jedna z dalších výhrad, jedná se o postup, který musí být realizován ve správním řízení, tedy v souladu se zákonem. Obdobný institut byl použit v rámci přechodu z analogového na digitální televizní vysílání, kdy provozovatelé celoplošného televizního vysílání si mohli požádat o prodloužení doby platnosti o osm let a mohli si rovněž požádat o tzv. kompenzační licenci. Pro úplnost bych chtěl také konstatovat, že z důvodu veřejného zájmu byly kmitočty pro zemské televizní vysílání udělovány bezplatně a s ohledem na zachování kontinuity celoplošného zemského televizního vysílání se vůbec nepředpokládalo, že by tyto kmitočty byly alespoň do roku 2030 předmětem vydražení.
Ti pracovníci si musí řádně udělat kurz. To je kvalifikovaná práce v přímé péči o seniory a zdravotně postižené osoby. Přesto tato práce byla jaksi vždycky odsunována na kraj a teď, když vidíme, že je tu nedostatek zaměstnanců, snažíme se všichni pro to maximálně udělat, aby se situace zlepšila. Já jsem velmi ráda, že se znovu toto téma zvedlo. Jenom ještě prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Kučeru. Zákon o sociálních službách jasně stanoví, že se na krajích dělají střednědobé plány v poskytování sociálních služeb, to znamená, že poskytovatelé, kteří jsou v této síti, mají nárok na vyrovnávací platbu neboli dotaci, kterou jsme znali v minulosti. My, jak tady všichni sedíme, budeme možná jednou rádi, když budeme mít příspěvek na péči tak vysoký, abychom si mohli zaplatit asistenční a pečovatelské služby v terénu. Na tom usnesení trvám. Já vám za všechny pracovníky v sociálních službách děkuji. A věřte tomu, že jsem si tu práci sama vyzkoušela.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa.
Já se přiznám, že diskutuji tyto problémy velmi často, a musím se také přiznat, že se nedivím Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, který vyzývá vládu, aby neprodleně učinila všechny kroky nezbytné ke zvýšení platů, mezd a mezd zaměstnanců v sociálních službách. Já tyto oprávněné požadavky podporuji. Já to velmi stručně shrnu, nechci to tady citovat. K tomu je nezbytné, aby vláda, potažmo ministr financí zajistil scházející finanční prostředky. Závěrem pouze pro doplnění informací a s ohledem na kritiku ze strany pravicové opozice sděluji následující.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vzhledem k tomu, že někteří kolegové a ministři říkají, že už zvonilo, tak zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Volby se zúčastnilo 131 poslanců a poslankyň. Václav Jehlička tedy byl zvolen. Tam budou neobsazena dvě místa. Jan Vávra obdržel 55 hlasů a Jan Wintr 64 hlasů. I tady bylo kvorum 66, Michal Hašek obdržel 62 hlasy a Jan Husák 43, takže ani tato volba nebyla úspěšná a nikdo nebyl zvolen.
Děkuji panu předsedovi volební komise za vyčerpávající informace. Místa u stolku zpravodajů již dávno zaujal pan ministr vnitra Milan Chovanec. Před přerušenou obecnou rozpravou bylo přerušeno vystoupení pana poslance Jiřího Štětiny z časových důvodů.
Dobré odpoledne. Ještě jednou, vážený pane ministře, dámy a pánové. Poděkoval jsem pánům ministrům, panu premiérovi a nyní se dostávám k tomu hlavnímu, s čím vás chci seznámit. Já jsem si dovolil připravit po poradě s bývalými policisty, se současnými policisty a s lidmi, kteří o tom něco vědí jak po stránce daňové, tak po stránce služební, pozměňovací návrh, který potom samozřejmě v podrobné rozpravě načtu. Z jakého důvodu jsem na tuto myšlenku přišel? Právě těmi, kdo tyto výsluhy pobírají. Ne těmi příslušníky. Je nešťastný v tom, že tyto nehorázné výsluhy bere jenom 459 příslušníků ozbrojených složek? A že více než 52 tisíc příslušníků všech ozbrojených složek má výsluhu maximálně do 20 tisíc, ale samozřejmě většina má do 10 tisíc? Tak to je nešťastné? V žádném případě to není nešťastné. Já jsem byl motivován snahou tuto věc narovnat. "Na jedné straně lze chápat snahu o nápravu některých veřejnosti negativně vnímaných excesů, kdy si někteří bývalí funkcionáři bezpečnostních sborů přišli ne vždy úplně čistým způsobem k poněkud nehorázným výším výsluhového příspěvku, ale na druhé straně nejsme ani zastánci jakési nivelizace výsluhového příspěvku.
Rozumím tomu, že na konci fungování této vlády a na konci fungování tohoto volebního období nelze dělat koncepční změny. Do sociálních služeb se musí koncepčně přidat a musíme se vyrovnat s platy pracovníků, kteří vykonávají náročnou práci. Jsme přesvědčeni, že základní platy by se měly v přímé péči pohybovat minimálně v řádu 23 až 25 tisíc korun. A chtěl bych v té debatě, a doufám, že ji umožníte, položit několik konkrétních otázek. Zvýší se platy od 1. července pracovníkům v sociálních službách a v navazujících profesích? Jaká bude celková částka pro financování zvýšení platů do konce roku? A jaká bude částka v návrhu rozpočtu, který tato vláda odešle do Poslanecké sněmovny do 30. září? Abych nenarušoval schválený program, tak mám tři variantní návrhy: na dnešek, zítřek a pátek, vždy navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první po již pevně zařazených bodech.
To je nový bod, takže nově zařazený bod, a buď dnes po pevně zařazených bodech, ve čtvrtek, v pátek? Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch.
Dámy a pánové, přeji vám hezké dopoledne. Tady je teď možnost to ukázat i v praxi.
Navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnes po obědě. Do té doby máme jiné věci, po obědě už jsou jenom druhá čtení. Co mě k tomu vede. Za prvé pan ministr dnes končí. To je jedna věc. Jako že jsme ho nezaevidovali, no chápu. Dokonce chápu, že se může stát chyba. Tomu všemu rozumím. Ale nechápu drzost čela, které vystoupí a řekne: Dar jsme nepřijali, když jsme ho zkompenzovali.
Ano, děkuji.
Při projednávání nyní platné verze zákona o zdravotnických prostředcích v roce 2014, tedy již v tomto volebním období, jsme mimo jiné přijali ustanovení, které se týká zdravotnických přístrojů, které říká, že všechny servisní zásahy, ale také pravidelné bezpečnostně-technické kontroly a v neposlední řadě instruktáže pracovníků, kteří s těmito přístroji pracují, musí bezvýhradně provádět zástupci výrobce, respektive dodavatele. A volat na proškolení i k práci s velmi jednoduchým přístrojem pro každého nově nastupujícího pracovníka zástupce výrobce také postrádá smysl. Předložená novela tuto situaci řeší tak, aby na jedné straně byla zachována bezpečnost v práci se zdravotnickými přístroji, ale na druhé straně aby nedocházelo ke zbytečným nákladům zdravotnických zařízení, k plýtvání lidskými silami i finančními prostředky z veřejného zdravotního pojištění. S novelou vyslovilo souhlas jak Ministerstvo zdravotnictví, tak vláda.
Táži se, zda ještě někdo má návrh na změnu pořadu jednání. Nejprve ještě přečtu několik omluv. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti tomuto návrhu? Ani tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o zařazení nového bodu, je to návrh pana předsedy Stanjury, zvýšení platu pracovníků v sociálních službách. Nejprve o tom, aby tento bod byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Kdo je proti?
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, pěkně vás prosím, pojďme se bavit o tom, zda potřebujeme dát na mzdy pracovníků v sociálních službách. Je to daň tomu, že je konjunktura a dostanou víc peněz v jakékoli jiné činnosti než v těch sociálních službách. Pokud ty peníze neseženeme, tak to bude katastrofa. Je příslib od vlády, kdy hejtmani jednali o této problematice už v lednu, že se to bude řešit. Prosím, pojďme k této věci diskutovat.
Děkuji.
Já souhlasím s tím, že je třeba to dofinancovat, co tady říkal pan hejtman, ale zároveň je třeba si být vědomi, že to funguje jako sociální funkce. To není jenom o penězích. Ty peníze na to musí být. Ale ta participace je tam prostě šíleně důležitá. Protože ta dynamika bude ještě daleko, daleko větší.
Já ani nevím, čím bych začala dříve. Ministerstvo financí se dohaduje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí se dohaduje s Ministerstvem financí o tom, kde ty finanční prostředky vezmou, a ti pracovníci v sociálních službách čekají na to rozhodnutí. No, nikdo jiný už tady není. Paní ministryně se omluvila, protože co by se starala o pracovníky v sociálních službách? Já si třeba vážím tamhle paní ministryně školství, která tu sice taky není, ale ta aspoň za ty učitele bojuje. Ale paní ministryně práce a sociálních věcí... Že by vyvinula iniciativu v rámci rozpočtu, že ty peníze potřebujeme? Já jsem ji tedy neslyšela. Já vám připomenu to usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby Já si nepřisuzuji žádné velké zásluhy na tom, že jsem toto téma tady zvedla. Ale já už na to tady opakovaně od počátku svého mandátu upozorňuji, že ta situace v sociálních službách není dobrá. Omlouvám se, vystupovali jste hned za sebou... Kde těch peněz v sociálních službách je. A já se pořád ptám lidí, kteří jsou tady opravdu služebně déle, jak přinutíme tu vládu, aby našla finanční prostředky. Protože když se ptám zaměstnanců Ministerstva financí, ti mi tvrdí - ty peníze tam mají. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak se dozvídáme dneska z tiskové zprávy, tam je jenom 200 milionů.
Děkuji. Hezké odpoledne. A nyní tady mám čtyři faktické poznámky. Prosím pana poslance Farského, potom pan poslanec Kučera.
Když někdo poruší pravidlo, tak přece musí být připraven nést následky. My se dnes nebavíme o tom, že do zákona něco nového vkládáme. My se bavíme jenom o tom, jestli ze zákona vyjmeme, nebo nevyjmeme možnost městským policiím měřit i mimo svůj katastr. My nové právo nezakládáme. Tady je návrh to právo omezit a já proti tomu tady vystupuji.
Děkuji.
Já už nebudu tedy dělat žádnou repliku, kdo všechno pochválil pana kolegu Farského, v jakých rolích tady dnes vystupuje. Jeho role rozhodně není jednoduchá. A pokud budou měřit tam, kde nemají, pokud budou stát tam, kde nemají, a bude tam stát městská policie, tak prosím, ti zastupitelé budou první, kdo to budou mít na talíři od občanů. Takže já věřím, že 99 % samospráv je natolik soudných, že skutečně řeší bezpečnostní situaci tam, kde má, a ne tam, kde to je výhodné pro jejich městský rozpočet. V tom bych je rozhodně nepodezíral.
Děkuji.
To je potřeba říci. To je potřeba říct. Radary něco stojí samozřejmě, jak jejich náklady na nákup, tak i na provoz. A pokud by to chtěl dělat stát, tak samozřejmě může. Ne my jako obec! To je zásadní problém. A skutečně městská policie nemůže měřit, kde si zamane. Nemůže. A státní policie samozřejmě by měla výrazně zlepšit svůj výkon v této oblasti. To, co říkal můj pan předseda Stanjura.
Děkuji. Prosím pana poslance Ondráčka a potom paní poslankyně Černochová, stále faktické poznámky.
Já bych s tím plně souhlasil.
Mně to prostě nedá, abych nereagovala na kolegu Gabala, vaším prostřednictvím, samozřejmě. Vít Kaňkovský tady mluvil o tom, že je potřeba říkat věci tak, jak jsou, jak byly a podobně. Takže to, co tedy říkáte, to prostě je velice a velice zkreslené. Podívejte se na to, jak žili tenkrát. A podívejte se na statistiky, kolik důchodců je v současné době v chudobě. A vážený pan Stanjura se klidně může chytat za hlavu, ale je to tak.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, přestaňme se tady dohadovat a přetahovat, jestli levice, nebo pravice. Prosím vás, sociální služby, zdravotnictví, školství, armáda, policie a hasiči by měli být v zájmu jak levice, pravice, středu a měli bychom všichni mít zájem o to, aby to fungovalo ve prospěch našich občanů. Vy budete chtít, aby vám byla poskytnuta péče na tom lůžku, kvalitní a lidmi, kteří budou řádně zaplaceni. Zlobí mě to, proto tady takto zvedám hlas. Prosím vás, přestaňte se tady dohadovat o tom, co kdy kdo udělal, a pojďme se vrátit zpátky k věcem, a to je navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách.
Já děkuji paní poslankyni Hnykové. Pan poslanec Karel Fiedler a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Ivan Gabal.
K ničemu to nevede. Já myslím, že úplně všichni máme tady tento zájem. A když se zaštiťuje přímou demokracií, tak má ve stanovách spíš diktaturu než přímou demokracii. Je to o penězích. Všechno je to o penězích. A pojďme projevit tu svoji vůli, na které se tady všichni víceméně shodneme, až budeme hlasovat o rozpočtu, až budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, co kam přesunout. Tady už to bude jinak a budeme muset hledat ty úspory. Řada z vás tady mluvila o tom, jak chcete vybírat daně, jak budete zdaňovat. Dokonce pan vicepremiér navrhl, jak si zdaní ty korunové dluhopisy. A když jsem navrhoval, abychom to tady zavedli, aby těch podle něho plus 13 miliard přibylo do rozpočtu, tak to řada z vás, kteří tady teď mluví o těch penězích, zamítla. Takže až bude rozpočet, pojďme se všichni projevit podle toho, jak nyní tady všichni mluvíme.
Děkuji.
To znamená, my dneska máme v pásmu velké poptávky po sociálních službách zejména lidi, kteří pracovali v 70. a 80. letech a těžili částečně z toho prodloužení života. A to je významné, protože samozřejmě ta kombinace věku, sociálních a zdravotních problémů je důležitá.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Já bych rád ještě navázal na ten demografický zlom. Je nenormální, pokud neuznáváme, že ač se nám ta společnost může nebo nemusí líbit, vždycky tam k nějakému posunu snad dojde.
Děkuji za slovo. Myslím, že on toho pamatuje ještě víc než já a velmi dobře ví, že ten nový zákon o sociálních službách připravoval tehdejší pan ministr Škromach. Tento zákon měl přinést především prostředky přímo těm postiženým, kteří si za ně měli nakupovat sociální služby.
Já mám tedy stejný názor jako pan předseda Sklenák. Nikoliv. V tom případě nemáme o čem hlasovat. Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás nejprve stručně seznámil s hlavními body vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele. Hlavním cílem tohoto zákona je zakotvení účinných kontrolních nástrojů odpovídajících novým obchodním praktikám na trhu. Návrh zákona projednal 19. dubna hospodářský výbor, který k němu přijal dva pozměňovací návrhy. Tyto návrhy se týkaly zakotvení výjimky ze zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pro Českou obchodní inspekci ve vztahu k ukládání sankcí příkazem na místě a prodloužení termínu pro nabytí účinnosti předmětného zákona. S uvedenými pozměňovacími návrhy souhlasím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto vás žádám o posunutí zákona do třetího čtení.
My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, tedy jako výboru garančnímu.
Za třetí pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan ministr a paní zpravodajka nemají zájem.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 6442, kde je také řádně odůvodněn.
Děkuji. Pokud nejsou přihlášky, tak podrobnou rozpravu končím a zeptám se na závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že nepadlo nic, o čem bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto tisku. Budeme pokračovat bodem 19, což je Opět prosím pana ministra průmyslu a obchodu.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s obsahem novely zákona, jejímž cílem je pokračování ve snižování administrativní zátěže podnikatelů a zlepšování podnikatelského prostředí v naší zemi.
Děkuji, pane ministře. Ale pana poslance Novotného v sále nevidím. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Otevírám tedy podrobnou rozpravu.